Výsledek je tedy takový, že v prvním kole byl zvolen kolega poslanec Miloslav Janulík s 84 hlasy a zůstává neobsazeno jedno místo. A konečně poslední volba. Tam jsme obsazovali tři místa. I této volby se zúčastnilo 147 hlasujících. Výsledek je tedy takový, že v prvním kole byla zvolena Jaroslava Wenigerová s 86 hlasy a do druhého kola postupují Jan Vávra a Jan Wintr. A poslední informace, předběžná. Předpokládám, že ta druhá kola nebudeme realizovat v tomto týdnu v pátek, ale počítám po další dohodě s předsedy poslaneckých klubů, že bychom volili na další, tedy květnové schůzi. Děkuji za pozornost a zvoleným kandidátům a kandidátkám blahopřeji.
Děkuji panu poslanci Martinu Kolovratníkovi za vyhlášení výsledků voleb. Budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze. Požádám navrhovatelku tohoto bodu paní poslankyni Janu Hnykovou, aby se ujala slova. Paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěla bych vám v úvodu tohoto bodu velmi poděkovat za zařazení tohoto bodu na jednání Poslanecké sněmovny. Dovolím si některé důležité věci připomenout a popsat situaci v sociálních službách. Zaměstnanci sociálních služeb jsou permanentně přetěžováni. Všichni od nich očekáváme kvalitní práci ve prospěch lidí, o které se starají. Starají se o seniory a o zdravotně postižené osoby. My totiž v našich zařízeních jiné osoby než ty, které jsou odkázané na pomoc druhých, nemáme. Připomenu, že do zařízení se v současné době přijímají pouze klienti se stupněm příspěvku na péči ve stupni III a IV a to je spojeno s péčí ve všech denních činnostech. Musí ovládat komunikační dovednosti, protože se setkávají s klienty s různým onemocněním, kteří jsou omezeni v komunikaci. A to nepopisuji význam sociálních pracovníků, kteří vedou celý proces sociální práce. Musí mít vysokoškolské vzdělání.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Já si myslím, že každý orgán má tolik důstojnosti, o kolik si sám řekne a kterou si sám vynutí. Já tedy nevím, jestli to cítíte, ale teď by možná bylo vhodné, kdyby si pánové uvolnili kravaty, možná sundali saka, v této důstojné jednací síni si dali nohy na stůl, protože je tady volná debata, která podle mě se svým žánrem už neblíží ani seminářům, které pořádáme na úrovni Poslanecké sněmovny. My tady jako poslanci orgánu, který má jakousi autonomii a je nadán jakousi pravomocí, vedeme volnou debatu, co kdo si myslí o sociálních službách. Jestli si myslíte, že to je v něčem užitečné, když ta řada za námi je úplně prázdná, já si tedy myslím, že to v ničem užitečné není. A nebudu kvůli kolegům, kteří jsou dlouhodobě přihlášeni, navrhovat přerušení toho jednání. Ale jestli my sami necítíme vnitřně, že takhle se o ničem jednat nedá, pak nemůžeme očekávat ani od vlády, že tady bude někdo sedět. Je to její vina, ale my si tu autoritu musíme vynutit tím, že budeme trvat na tom, aby tady někdo byl.
Ale vzhledem k tomu, že každý z vás se vyjadřoval k sociálním službám, tak jsem nikomu slovo vzít nemohl podle jednacího řádu. Ale také bych byl radši, kdybychom už přistoupili k běžnému projednávání. Nepadl žádný návrh, který by byl pozitivně hlasovatelný, budeme tedy pokračovat ve faktických poznámkách. Paní kolegyně Pastuchová, potom paní kolegyně Hnyková, Sklenák, Chalupa, Zavadil a Semelová.
Já bych jen reagovala na kolegu Fiedlera. Ale bohužel hnutí ANO nemá Ministerstvo práce a sociálních věcí. Přidal na sociální služby. Takže ono vláda-nevláda, já si myslím, že teď se přidává a schvaluje takových věcí, že kdyby paní ministryně chtěla, tak i tohle posune dopředu za ty tři roky.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, já bych vás velmi, velmi poprosila za všechny pracovníky v sociálních službách, abychom se vrátili k meritu věci. Já vás chápu, že se tady k tomu chcete vyjádřit, že ta problematika je v sociálních službách velmi široká. Všechno to chápu, ale prosím vás, dneska v tomto bodě jde o platy zaměstnanců v sociálních službách. Já bych vás moc poprosila, abyste byli konstruktivní a vrátili jsme se k tomu, proč tento bod byl navržen, a došli k nějakému závěru. Moc vás o to prosím.
Děkuji paní poslankyni Hnykové. Nyní faktická poznámka pana poslance Romana Sklenáka. A také mu změřím čas na faktickou poznámku.
Děkuji za slovo. Tak těch 70 minut, které projednáváme tento bod, mě utvrdilo v tom, že jsem se rozhodl správně, když jsem včera nehlasoval pro zařazení tohoto bodu. Protože to skutečně nemá žádný význam. Já si myslím, že tato problematika a podobné záležitosti patří na jednání orgánů Sněmovny, kterými jsou výbory. Tady ty diskuse, které zde vedeme, skutečně podle mě nemají smysl. Ono je to tak, že paní ministryně má taky jiný program než sedět v těchto lavicích, takže do práce nechodí jen do Poslanecké sněmovny. Ona dnes celý den má jiný program. A když se Sněmovna rozhodla, že zařadí tento bod, tak ten program přeorganizovala, aby alespoň na část toho bodu, na půl hodiny, zde mohla být a říct své stanovisko. To udělala a pak musela za dalšími pracovními povinnostmi.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji ještě jednou za slovo. Já jako jeden z 200 poslanců se rozhodně nevzdávám odpovědnosti za to, že jsme to tady neřešili, nebo já jsem k tomu nepřispěl. Já se zabývám obranou a bezpečností, většinou. A rozhodně se těmto věcem tedy budu věnovat daleko intenzivněji. Já nejsem odborník na to, jestli to staví kraje, nebo města, mně to je úplně jedno. Hlavně důležité je, abychom se o ty nemohoucí a staré dokázali postarat. Takže to je dohromady 40 tisíc za jednoho. Na to v této zemi má velmi málo lidí!
Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Hezké dobré odpoledne, dámy a pánové. Ale nicméně tady byly dvě věci nebo dvě poznámky, které mě trošičku nadzvedly, protože vycházejí buď z neznalosti, anebo prostě nevím, neumím to pojmenovat. Já to nebudu rozebírat. Nic víc, nic méně. Tahle čísla si můžete prověřit. Je škoda, že tady nesedí Mirek Kalousek, se kterým jsem se tehdy hádal o všechna možná čísla, a dopadlo to tak, jak to dopadlo.
Děkuji, pane předsedající.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já jsem měl řadu výhrad k tomuto návrhu zákona, které jsem zde vyjádřil v prvém čtení. Děkuji za pozornost.
Až na závěr, dobře. V tom případě tedy zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji čtyři přihlášky. Požádám, aby jako první vystoupil pan poslanec Stupčuk. Po něm se připraví paní poslankyně Válková. Já vám také děkuji. Nyní tedy paní poslankyně Válková, připraví se pan poslanec Ondráček. Prosím.
Děkuji.
Já vám také děkuji. Já vám také děkuji. Prosím, pane poslanče.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pan poslanec Simeon Karamazov připravil pozměňovací návrh k předloženému zákonu. Důvod pro toto předložení je, že v zájmu zachování advokacie jako přístupného povolání je žádoucí tuto maximální výši v našem právním řádu ponechat. Pan poslanec Karamazov vložil svůj návrh do systému pod číslem 6165 a já se nyní k jeho návrhu přihlašuji.
Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě podrobnou rozpravu končím. Pan navrhovatel avizoval závěrečné slovo.
Děkuji za slovo. Jenom v reakci na pana poslance Zahradníka. Myslím si, že je dobré, abychom se na to podívali, ještě zjistili stanovisko advokátní komory, odborné veřejnosti, a pak k tomu zaujali nějaký postoj. Děkuji za pozornost.
A nyní se obrátím na paní zpravodajku a poprosím, aby přednesla svou zprávu. A já otevírám obecnou rozpravu a ptám se, zda má někdo zájem vystoupit k tomuto bodu. Nevidím nikoho, takže končím obecnou rozpravu. Ještě pro jistotu jednou zavolám kolegy z předsálí a je tu žádost o odhlášení všech, které vyhovím, a poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Kdo je proti? Hlasování číslo 487, přihlášeno 88 poslanců, pro 64, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Nevidím nikoho, že by se hlásil. Končím podrobnou rozpravu. Ptám se znovu pana navrhovatele nebo paní zpravodajky, zda mají návrh na závěrečné slovo. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Bod jsem ukončil a otevírám bod číslo Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr obrany Martin Stropnický. Pane ministře, ujměte se slova. Já vám děkuji, pane ministře.
Děkuji, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vystoupil se stručnou zpravodajskou zprávou. Výbor pro obranu se touto novelou zabýval na dvou schůzích.
Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Antonín Seďa. Pan poslanče, máte slovo.
Pro diváky nebo ty, kteří to ještě nevzdali, vše je zdokladováno v záznamech z této Sněmovny. Jsou to ministři této vlády, takže my jsme chtěli -
Nyní pan poslanec Michal Kučera. To je zatím poslední faktická poznámka. V tom případě můžeme pokračovat v diskuzi. Paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Už jsem dlouho čekala se svou řádnou přihláškou do diskuze a chtěla jsem paní ministryně dokonce osobně možná i poradit, co by vlastně ve svém vládním angažmá jako ministryně mohla pro oblast sociálních věcí učinit. Pokud bych tou ministryní byla já, postupovala bych asi takto. Vycházela bych z toho, že do financování sociálních služeb formou dotací pro poskytovatele v roce 2006 šlo 13 miliard korun. V letech 2016 nebo 2017 šlo potažmo do tzv. příspěvku na péči 22 miliard korun, k tomu 8 miliard na kraje formou dotací. Chtěla bych jenom krátce ještě zareagovat na pana poslance Gabala, už jsem nevyužila faktickou přihlášku do debaty, protože tady zaznělo o plánování. To plánování se samozřejmě dělá, plánování probíhá na úrovni krajů, jmenuje se vypracování střednědobého plánu kraje, který vychází z komunitních plánů obcí a překlápí se potom i v závislosti na financování do Národního plánu sociálních služeb. Tento zákon byl připravován dlouhých 14 let a připomínkován velmi poctivě, nicméně ne úplně všechno se v tomto zákonu podařilo tak, aby všem potřebným byla péče skutečně poskytována. Víme, že ho máme ve čtyřech kategoriích - od kategorie prvního stupně až po kategorii čtvrtého stupně. Liší se také jeho výše podle toho, jestli se jedná o děti, nebo o dospělé. Považuji to za velký problém, a proto jsem chtěla paní ministryni poradit - opět není zde -, aby se věnovala komplexnímu přístupu a systémové změně celého financování sociálních služeb, tak jak vychází ze zákona o sociálních službách, a možná se podívat na to, co by se v tomto zákonu po těch letech jeho účinnosti dalo změnit. Ten se jmenuje dotace pro poskytovatele sociálních služeb. Já osobně jsem zde přinesla pozměňovací návrh, je to asi dva roky zpátky, který měl pozastavit nebo odložit účinnost převodu této dotace pro poskytovatele z úrovně státu na úroveň krajů. Tento můj pozměňovací návrh Poslanecká sněmovna nepřijala, neschválila. Kromě této dotace, která je nenárokovou položkou státního rozpočtu a zhruba se pohybuje kolem 8 miliard korun, bych chtěla upozornit, že tato dotace byla převedena na kraje poměrně úřednickým způsobem, připraveným poměrně úřednickou cestou, a přestože jsem upozorňovala, že tento převod by možná nezískal notifikaci od Evropské komise, tak mi bylo sděleno, že se jedná o tzv. služby obecného hospodářského zájmu a že tato možnost byla konzultována s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže. Nejsem s tím zcela ztotožněna, protože Úřad na ochranu hospodářské soutěže je pouze konzultačním místem a definitivní stanovisko by měla vydat Evropská komise, a jsem přesvědčena, že by tento převod takhle vysoké dotace měl být Evropskou komisí notifikován. Na území krajů pak dále ještě působí další poskytovatelé sociálních služeb, a to se zřizovateli z řad obcí nebo neziskových organizací, prioritně charit. Jsem přesvědčena, že zde nejsou rovné podmínky pro poskytovatele sociálních služeb. Zase zde musím říci, že různé obce se ke svým občanům chovají různě. A tady bych zase viděla další možnost dalšího jednání, protože pokud zde máme poskytovatele, tak ten musí projít jednak procesem registrace poskytovatele sociálních služeb a zároveň se zařazuje do tzv. dotačního řízení. Toto vše ze zákona o sociálních službách je svázáno.
Táži se na závěrečné slovo.
Vážené dámy, vážení pánové, já moc děkuji za projednávání, za vaše připomínky, za vaši podporu pracovníků v sociálních službách. Ještě bych se vrátila k usnesení, které jste dostali. Ale prosím vás, to nevyřeší stávající situaci. Prosím vás, pokud nedojde k tomuto navýšení těchto platů, jsme zase tam, kde jsme byli. Ta kvalita, pokud ji chceme zachovat, musíme také začít u pracovníků, řádně je ohodnotit. Už to tady dneska zaznělo. V tomto volebním období se jenom - musím to říct ošklivě - přicmrdávalo těmto pracovníkům.
Já vám také děkuji. Nyní tedy přistoupíme k rozpravě podrobné. V rámci podrobné rozpravy by měl zaznít návrh usnesení, abychom věděli, o čem budeme hlasovat.
Pokud jde o vystupující, tak největší diskuse tady byla ve formě faktických připomínek. Dostali ho zástupci všech klubů. Rozšířili jsme ho po dohodě právě s některými poslanci z dalších klubů, aby to bylo na co největší shodě. Jenom jsem chtěla ještě říci k tomu bodu, o kterém tady mluvila paní poslankyně Hnyková, tak já můžu její slova potvrdit. To navýšení, které schválilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, tady je skutečně velmi nedostatečné a nepřiláká nové zaměstnance do sociálních služeb. To nám opravdu nepřiláká nové pracovníky sociálních služeb. Proto je tady takový důraz právě na ten bod tři zmíněného usnesení. Poslanecká sněmovna v rámci bodu Krizová situace v sociálních službách v důsledku nedostatku personálu a špatného platového ohodnocení A nyní dovolte ještě, abych přečetla šestý bod, to je rozšíření usnesení Sněmovny o návrh poslance Ivana Gabala. Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky o zpracování vývoje poptávky po sociálních službách v České republice a zpracování adekvátní nabídky služeb a jejich financování.
S faktickou poznámkou paní poslankyně Válková.
V takovém případě by obsah zůstal stejný, pouze místo "ukládá vládě" "žádá vládu". A děkuji za konzultaci, kterou mi v téhle věci poskytl také bývalý člen vlády.
Já vám děkuji. Nyní tedy paní zpravodajka, zda si osvojí tento návrh. Prosím.
Jinak navrhuji hlasování po jednotlivých bodech.
Takže podle mne je zbytečné vytvářet nějaký další materiál.
Já vám děkuji. Nikoho nevidím. V tom případě podrobnou rozpravu končím. Nyní se opět táži na závěrečné slovo paní navrhovatelky nebo paní zpravodajky. Není tomu tak. Požádám tedy paní zpravodajku, aby přednášela jednotlivé návrhy usnesení a já o jednotlivých návrzích dám hlasovat. Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí na hlasování. Já vás tedy všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami.
Děkuji panu poslanci Marku Bendovi.
Ta diskuse má mnoho rovin, mnoho vrstev té normy. A tam, kde to jde složitě, tak holt správně tady pan poslanec Pilný mluvil o těch virtuálních. Nevím, jestli už při přijímání této legislativy neztrácíme kontakt s normálním lidským světem lidí, kteří žijí v téhle zemi. Ta norma propojuje svět mobilních telefonů a televizních přijímačů. My tady všichni mluvíme jenom o té rovině nadějí na to, že se zlevní nějaká data, někteří tomu věří a někteří, jako já, tomu příliš nevěří. Chci na to upozornit. Neslyšeli jsme tady žádnou odpověď na to, proč je to nutné. A já se chci znovu zeptat: To je jenom kvůli té spektrální účinnosti?
Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Vláda k tomuto návrhu zákona nezaujala stanovisko. Prosím, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedo, dobrý den, kolegyně a kolegové. To Mezinárodní den studenstva je tam navíc.